Tady jste měli nějaký integrovaný obvod! To jste porušili zákon. Dodatečná daň. Dodatečné přiznání. Dodatečné náklady... Úplně zbytečné. No, my jsme na to nezapomněli. Copak víme, jak bude vypadat kontrolní hlášení? Když tady byl návrh, aby aspoň základní parametry kontrolního hlášení byly v zákoně, tak vy jste, dámy a pánové z vládního tábora, toto odmítli! Možná už to pan ministr ví, možná by nám to v debatě mohl říct, jak bude vypadat kontrolní hlášení. Velmi mě zaujala ta křížová kontrola. Kontrolovali jste někdy dva dokumenty v PDF křížově? No to se softwarem nedá udělat! Nebo je budete nutit, aby to byl nějaký Office a budou si muset pořizovat nějaké softwary, které to umožňují, a vy budete předepisovat tabulky? Nebo budete předepisovat databáze, ve kterých se to musí poskytnout?
Děkuji a nyní se musíme vypořádat se třemi faktickými poznámkami - pana poslance Volného, poté pan poslanec Farský, pan poslanec Plzák a potom s přednostním právem pan ministr Babiš.
On tu říká, že chce chránit poctivé podnikatele. Právě tím, že neguje tento zákon nebo tuto novelu, ty poctivé podnikatele nechrání, protože tato novela by měla řešit daňové podvody, měla by řešit podvodníky, kteří nepřiznávají a neplatí daň, tím si zvýhodňují své podnikatelské prostředí a doplácejí na to právě ti poctiví podnikatelé. To znamená, jestli tady chcete říkat, že vaším postojem chráníte poctivé podnikatele, je to naprosto naopak.
Děkuji a nyní prosím s faktickou pana poslance Farského. Prosím, vaše dvě minuty.
Děkuji za slovo. Ještě si dovolím jednu otázku. Dnes projednáváme dva tisky, které vrátil Senát na svém jednání na začátku prosince. Tak bych se chtěl zde přítomného pana ministra zeptat, jaká pravidla příští rok v těchto tiscích 292, 294 a 295 budou nastavena a v jakém rozměru budou fungovat.
Poté se s faktickou připraví pan poslanec Kalousek. Prosím, vaše dvě minuty. Prosím, máte slovo.
Ano, by měl. Tak jako cesta do pekel bývá dlážděna dobrými úmysly. Oni to nezavedli. V zemích staré patnáctky to funguje jenom ve dvou zemích, funguje to velmi problematicky a s naprosto neprokazatelnými výsledky. Proto to ty ostatní země, jako třeba tolikrát vzývané Rakousko, nikdy nezavedly, protože to obtěžuje jenom ty poctivé živnostníky.
Děkuji. Prosím, máte slovo.
Jenom dvě poznámky k tomu, co tady říkal pan poslanec Fiala. To je první věc. Druhá věc, pane kolego prostřednictvím paní předsedající. To je sice chvályhodné. Samozřejmě s vykazováním DPH je určitá práce. Musí se podávat přiznání, takže určitá administrativní zátěž v tomto je.
Samozřejmě má pravdu. Je to takový zvyk jako dýchat, jako jíst, jako pít. A já se tím opravdu chci zastat poctivých podnikatelů.
Děkuji.
Pane poslanče Volný, prostřednictvím paní předsedající, prosím, neberte na všechny stejný metr. Pokud jste podváděli s daněmi v Agrofertu, nemáte ještě žádný důvod tvrdit, že se tak chovají všichni ostatní. Vy jste vytrhl z kontextu jeden malý detail a zapřel jste při tom, že jste svými daňovými novelami podnikatele a živnostníky poškodili o mnoho miliard a odsunutí, odstranění daňové zátěže. Řekněte to tedy v celku. Řekněte v celku, co ty vaše novely znamenají, že jste jim zvýšili daně a že jste jim zvýšili daňovou zátěž.
Děkuji panu senátorovi Janu Žaloudíkovi. Nyní své slovo přednese pan senátor Jan Žaloudík, připraví se pan poslanec Leoš Heger. - Pardon, Vladimír Plaček.
Pěkné dopoledne. Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, mnohé bylo řečeno ústy pana garančního zpravodaje z výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu. Stalo se tak na základě návrhu 21 senátorek a senátorů a nález byl vyhlášen 2. dubna letošního roku. Zákon o veřejném zdravotním pojištění - respektive tato novela měla primárně řešit záležitosti lázní. Už na našem výboru jsme právě diskutovali nad záležitostí toho doplňku, který přijala Poslanecká sněmovna na základě návrhu pana poslance Hovorky. Vnímali jsme to jako problém, nicméně ještě větší problém jsme vnímali, pokud by po 1. lednu 2015 byly lázně v právním vzduchoprázdnu. Z tohoto důvodu jsme vyhodnotili záležitost jako lepší navrhnout schválení návrhu ve znění postoupením Poslaneckou sněmovnou.
Dále v rozpravě vystoupí pan poslanec Leoš Heger, připraví se pan poslanec Rostislav Vyzula.
Děkuji za slovo, pane místopředsedo.
Kdo je proti? Děkuji vám. Tímto rozhodnutím jsme vyčerpali schválený program 23. schůze a já tuto schůzi končím.
Byla to koalice smluvních lékařů - specialisté, Česká lékařská komora. Ozvaly se velké nemocnice, asociace nemocnic? Klidně zajistí, aby ten chod byl řádně proveden před začátkem roku. Děkuji vám za pozornost a přeji vám všem krásné Vánoce.
Děkuji za slovo. Ten první byl, že se jedná o přílepek nebo, jak tady uvedl pan senátor Žaloudík, dodatek. Další výhrada byla, že to přináší komplikaci lékařům, zejména soukromým lékařům, a že ministerstvo připravuje daleko lepší, komplexní novelu, která se bude týkat transparentnosti a zveřejňování smluv. Já bych se k tomu krátce rád vyjádřil. Další věc, že ministerstvo připravuje komplexní novelu. Tam je skutečně jeden odstavec, který říká, že zdravotní pojišťovna zveřejní veškeré smlouvy a dodatky. V podstatě pokud by byla ta konstrukce taková, že jenom ta smlouva bude platná, ale pojišťovna zaplatí 10 mil. korun, tak z tohoto pohledu je to zanedbatelná pokuta. Ale pokud by tam byla podmínka účinnosti nebo platnosti této smlouvy, no tak pak by nemusela probíhat ani žádná arbitráž a ta smlouva o smlouvě budoucí by automaticky byla neplatná. To bohužel narazilo ve zdravotním výboru na názor, že by se jednalo o nerovnost před zákonem. Takže my jsme vlastně vyhověli legislativě Ministerstva zdravotnictví. To skutečně vyvolalo velkou nevoli a obavy lékařů. Bohužel tomu tak není. Jak zde uvedl pan senátor Žaloudík, jednalo by se o zveřejnění té nestandardní úhrady nebo odchylné úhrady nebo nasmlouvání určitého výkonu odchylné od úhradové vyhlášky. Pouze toto by bylo předmětem toho zveřejnění. A jestli to přineslo nějaký efekt, tak si myslím, že už ten pozměňovací návrh přinesl efekt. Nebývalo zvykem, aby někteří lékaři měli úhradové dodatky ještě před koncem roku. A v tomto roce se stalo, že praktičtí lékaři a praktičtí lékaři pro děti a dorost už ty úhradové dodatky dostali před koncem roku. Já si nemyslím, že bylo naprosto nutné překlápět celou lázeňskou vyhlášku, ten indikační seznam, do zákona.
Na to, co je, pořád má karusely, ale ty se netýkají všech zákonů, které jsou ve Sněmovně, pokud je mně známo, takže toho byste musela vypnout každou chvíli, a mně to přijde, že jeho jste ještě ani jednou nevypnula. Ale opravdu ne.
Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Hlasování končím. Končím projednávání tohoto bodu.
Prosím, pane ministře, máte slovo.
Obsahem návrhu je zejména stanovit u vybraných indikací délku pobytu lázeňské péče opět na 28 dní místo současných 21 dní. Jedná se zejména o léčení nemocí oběhového, dýchacího a pohybového ústrojí, duševních poruch, kožních nebo gynekologických onemocnění. Dále je rozšířena možnost prodloužení opakovaných léčebných pobytů, a to zejména u dětí, u nichž je stávající vyhláškou tato možnost omezena. V návrhu jsou také zohledněny specifické potřeby jednotlivých skupin pacientů, a tak je například nově navrženo, aby lidé trpící intersticiální plicní fibrózou jako nemocí z povolání, kteří měli nárok pouze na jeden komplexní pobyt a opakované pobyty čerpali již pouze jako příspěvkové, mohli čerpat komplexní lázeňskou péči i při opakovaných pobytech. V rámci projednávání vládní předlohy v Poslanecké sněmovně byl přijat pozměňovací návrh pana poslance Hovorky, který se netýká indikačního seznamu lázeňské péče, ale zveřejňování smluv uzavíraných mezi zdravotními pojišťovnami a poskytovateli zdravotních služeb. Nad toto se v rámci projednávání tohoto návrhu v Senátu objevily pochybnosti ohledně vyhodnocení dopadů daného pozměňovacího návrhu na úhrady ze systému veřejného zdravotního pojištění. Na základě toho jsme také vyslovili neutrální stanovisko.
Zrovna tak používat reverse charge má cenu u těch komodit, kde k těm únikům dochází. My jsme o to velmi usilovali u pohonných hmot. Tam se nám to nepodařilo. Tam, kde k tomu nedochází, to smysl nemá, protože to zvyšuje daňovou zátěž. Nebo udělejme si na to seminář. To, co tady váš pan ministr říká, jsou nesmysly a nepřinese to do budoucna žádný daňový výnos.
Prosím, vaše dvě minuty.
Já jsem ten seminář zorganizoval. Takže pokud tomu nechce někdo rozumět, tak tomu nerozumí. A my od Evropské unie chceme, aby nám dala volnost o tom rozhodovat. Dneska jsou tady podvody na marketingové služby, víno, pivo a minerální oleje. Není pravda, že zavádíme registrační pokladny, je to lež! Takže je zajímavé, že všechny tyhle projekty podporují Hospodářská komora, Asociace malých a středních podniků a živnostníků, pan Havlíček, pan Danda, to je jiná asociace živnostníků. A taky všichni poctiví podnikatelé se k tomu staví pozitivně. Nemění se nic.
Prosím, vaše dvě minuty.
My se asi neposloucháme. Všimněte si, o čem mluvil pan ministr: pohonné hmoty, alkohol, pivo, marketingové služby. Slyšeli jste tam mobily, tablety, integrované obvody? Neslyšeli jste! To je to, co já kritizuju! Nekritizuju boj proti těm... Omlouvám se, spletl jsem se o tři měsíce, nemám žádný důvod se nepřiznat k tomu omylu. No nepatří. To je to, co my kritizujeme. Určitě jsou komodity, u kterých se to vyplatí. V těchto bohužel ne, protože opravdu dopadnou pro všechny.
Mám zde další tři faktické poznámky - pana poslance Petra Fialy, pana poslance Farského a pana poslance Laudáta.
Tak stačí se podívat do vaší důvodové zprávy, aby vám bylo jasné, že to lež není.
Děkuji a nyní prosím k mikrofonu pana poslance Farského.
Děkuji za slovo. Všechny tři mají významný dopad na občany. Tak jaká budou platit pravidla? Protože jde skutečně o podporu milionů lidí v neziskovém sektoru.
Děkuji a s další faktickou pan poslanec Laudát, připraví se pan poslanec Chalupa. Prosím, vaše dvě minuty.
Já opravdu už nevím, co si mám myslet. Buď tedy vyhoďte svoje podřízené, nebo si to po nich aspoň přečtěte. Nebo kudy potom půjdete? Střední třída mizí nejenom u nás - pokud se vůbec vytvořila, to je otázka. Nevím, jestli si uvědomují i vaši spolustraníci a spolustranice, co vlastně pácháte.
Ten první pozměňovací návrh si myslím, že má také svoji logiku, takže já jako zpravodaj samozřejmě doporučuji, abychom přijali senátní verzi.
V rozpravě jako první vystoupí pan senátor Miloš Vystrčil.
Pro vaši informaci, týká se to 231 tisíc - 231 tisíc - drobných podnikatelů a živnostníků.

Děkuji za pozornost.
Dále prosím k mikrofonu dalšího přihlášeného s přednostním právem pana poslance Laudáta a připraví se pan poslanec Petr Fiala. Prosím, máte slovo.
Já tady za TOP 09 dneska chci říct jedno. Máme se rozhodovat mezi zákonem špatným a ještě horším. Co se týká vlastního přístupu. Myslím si, že to o něčem vypovídá. Tady vidíte přesně skutečnou legislativní kvalitu Ministerstva financí. Některé resorty už jsou totálně rozvalené, jako doprava, ale zase veřejně se nic neděje. Mediálně se nic neděje, jako kdyby tam pan Prachař téměř rok neseděl. My jsme byli v minulém volebním období ze strany opozice a zejména sociální demokracie velice tvrdě napadáni, když v roce 2011 ve snaze čelit krizi, která se navyšovala, zvětšovala každým dnem, každou hodinou, jsme chtěli ucpat díry, kterými teklo do příjmů do rozpočtu České republiky.
Já poprosím kolegy a kolegyně, aby opravdu ztišili své hlasy.
O těchto návrzích zákonů nebylo a neproběhlo žádné jednání s vládními stranami s Českou stranou sociálně demokratickou. My jsme přesvědčeni jako sociální demokraté, že takto závažné změny v klíčových veřejných systémech v naší zemí by měly probíhat v diskusi.
Kdo to zkontroluje křížem, že tam nemají žádnou podvodnou fakturu? Při všech zkrácených lhůtách se prostě nedá stihnout. A já bych to nevyčítal Senátu a senátorům. Málem nám řekl, že to vlastně připravil on a jeho ministerstvo. Nicméně v Senátu plédoval úplně pro něco jiného.
Na to má právo.
Na to je tlačítko, nebo takhle . Proč ne? A dneska na poslední chvilku se ještě tváříte, že něco zachraňujete a nebýt nás, tak to nebylo. Takže vláda a Ministerstvo financí místo jedné novely vyrobilo dvě, protože zřejmě nestíhali, nebo nevím. Tím nás všechny dostali pod časový tlak, tím znejistili podnikatelskou veřejnost. A opravdu, pokud to dneska schválíte, tak za deset dnů začnou platit další byrokratická opatření, která dopadnou na všechny, kdo si koupí mobil, laptop, tablet nebo jiné zařízení s integrovaným obvodem či deskou plošných spojů. To, že se tam částečně něco implementuje, je pravda. Tak Ministerstvo financí to už vyřešilo za ně. V zákoně je definované, co je sociální bydlení aspoň z hlediska daňových zákonů. Už to, že některé rodinné domy jsou označené za sociální bydlení, mi přijde poměrně odvážná myšlenka, že rodinný dům je sociální bydlení. Ale proč ne, ale očekával bych to v jiném zákoně, na jiném místě, ne v zákoně daňovém. Ale nemohli opravit všechny nedostatky a chyby, které tato novela přináší. Proto budeme hlasovat jak proti senátní, tak proti sněmovní verzi.
Nyní zde mám tři faktické poznámky.
Prosím vás, jak bude vypadat ten výkaz, jaká bude mít okénka a jak se to prováže, na to máme rok času. Proč jsme takto spěchali, aby tento zákon prošel?
Nyní prosím s faktickou pana poslance Kalouska. Poté pan ministr financí a poté pan poslanec Stanjura.
Samozřejmě že jste dostali podnikatele do nepříjemné situace. A to není krize, stále ještě je dvouprocentní nebo dvaapůlprocentní růst ekonomiky. Zase nevědí, co budou dělat po prvním lednu. Takhle to skutečně nejde. Můžou média psát a říkat cokoliv, toto je skutečný obraz fungování vaší koalice. Bohužel až některé z těchto novel schválíte, tak začnete přicházet na to, že nejsou funkční, že způsobíte řadu škod. Proti tomu peníze za ušetřený papír budou nickou proti tomu, co způsobíte za škody na odvodech daní, na efektivitě výběru, a tak dál a tak dál. Věřím tomu, že kdybyste ji v odborné veřejnosti mezi podnikateli podrobili tvrdé diskusi, anebo vůbec diskusi, tak byste možná přišli s třetí, čtvrtou, pátou variantou. Přece tenhle národ jsou pokusní králíci. Děkuji za pozornost.
Vážená paní předsedající, dámy a pánové, dobrý den. Senát nám tady vrací novelu zákona s obdobnými připomínkami, jaké tady, a určitě si na to dobře vzpomenete, vznášeli v Poslanecké sněmovně právě občanští demokraté. Máme tady na stole znovu špatnou novelu. Špatnou novelu, kterou připravil pan ministr financí Babiš. My jsme na to upozorňovali, teď to potvrdil i Senát - a potvrdil to hlasy svých vládních senátorů. Obdobný pozměňovací návrh nakonec prošel Senátem, za což kolegům ze Senátu děkuji. Nicméně ani to nespravuje dostatečným způsobem tuto špatnou a zbytečnou novelu.